Plně chápu odpor některých politických stran proti zákonu. Přijetím zákona, který tak úspěšně 12 let blokovaly, dojde k tomu, že začnou vysychat penězovody od kmotrů a spřátelených firem, kterým bude useknuto napojení na předražené státní zakázky. Situace, kterou čeští politici a zákonodárci okolo zákona o státní službě v naší zemi vytvořili, je jedním z největších podvodů, který české politické strany spáchaly v období posledních deseti let. Je to podvod jak na občanech České republiky, tak na Evropské unii. Nejdříve bych se chtěl zabývat podvodem vůči Evropské unii, která měla odpolitizování státní správy pomocí schválení zákona o státní službě jako podmínku pro vstup České republiky do Evropské unie. Naši politici se tehdy zachovali jako chytrá horákyně. Jak dobře víte, Evropská unie si nechce nechat tento podvod líbit a hrozí České republice - a nutno říci, že oprávněně - ekonomickými sankcemi. Tím, že politici zablokovali platnost zákona, se odpolitizování státní správy neuskutečnilo. Ministři a vedoucí pracovníci státních orgánů se stali absolutními pány. Mohli na hodinu vyhodit z funkce, koho chtěli, a naopak přijmout také koho chtěli, bez ohledu na schopnosti, vědomosti, praxi a kvalifikaci. Ministři ministerstva neřídili, ministři ministerstva obsazovali. Hrdinný typ ministra při svém nástupu prokázal svou ráznost tím, že vyhodil několik vysokých, a tím pádem viditelných úředníků, zatímco potichu do ministerstva dosazoval řadu svých soudruhů ze své politické strany. A protože se politikům zdály úřednické platy malé, zavedli pro vybrané pracovníky manažerské platy vysoce překračující platy tabulkové. Chyběly už jenom zlaté padáky za miliony, jak je tomu v některých státních firmách. To se dělo nejen na ministerstvech, ale i v ostatních orgánech státní správy. Těmito praktikami se naše politické strany vrátily do období komunismu, kdy stranická knížka byla poukazem na obsazení dobrého místa a vyšší plat. Toto byl počátek rabování, a to nejen státního rozpočtu. Političtí nominanti byli bezohledně dosazováni zejména tam, kde bylo možné ovlivnit velké zakázky a nasměrovat je správným kmotrům. Za vysoké částky byly následně najaty spřátelené soukromé firmy, které za daleko vyšších nákladů tyto služby dodnes provádějí, a spřátelené firmy se staly štědrými dárci, ať už oficiálními, nebo neoficiálními, do stranických pokladen.
Motivace toho, proč ten vládní návrh nějakým způsobem pozměňovat, ta se dá najít ve velmi dramatické debatě kolem toho, zda tento návrh mění, nebo nemění ta základní paradigmata, která se v České republice ustanovila kolem vzdělávání učitelů. Stát garantuje vzdělávání. Víceméně kdybych to měl shrnout jednoduchým příměrem, tak jak padlo na jednání výboru.
Já se omlouvám, pane předsedo. Přestože se zabýváme nekvalifikovanými pedagogickými pracovníky, chci ctěnou Sněmovnu upozornit, že jsem kvalifikovaný pedagogický pracovník. Je to sice středověká metoda, ale ujišťuji vás, že pořád účinná.
Prakticky to vypadá tak, že obsahovou náplň vzdělávání učitelů stanovují fakulty, které vzdělávají učitele. Z tohoto hlediska mohu konstatovat, že je trošku nešťastné, že tato věc nebyla meritorně projednávána tak, jak by odpovídalo, s vysokými školami z hlediska tady tohoto jejich věcného poslání.
Děkuji panu předsedovi, který nás informoval o jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je to pan poslanec Petrů. Zahajuji o tom hlasování. Kdo je proti? Otvírám obecnou rozpravu, do které se nejprve s přednostním právem přihlásil pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala.
Mluvíme my také o stavu úřednickém? Máme na mysli nejenom zaměstnání, nejenom ten klan, ke kterému se chystáte, že jej vytvoříte, tu kastu? Máte také na mysli, že vytváříme stav, něco, na co ti lidé by měli být hrdí? Vyloučení úředníka z různých spolků, svazků, které by mohly narušit jeho postavení, je tedy samozřejmé. Tak to doufám na to také myslíme. My budeme totiž asi taky míti i úřednice. Tituly jste přidělili. Věřím tomu, že ano. Tak mě důsledně naši přátelé z Rakouska v dopisech titulují, pořád ještě. Mysleli jste na tyto tituly, věřím tomu. A dokonce jste, věřím tomu, i na jejich používání důsledně vzpomněli. Ale na co jste nevzpomněli, a to vám musím velmi důtklivě vytknout, pane autore toho zákona, a to je uniforma. "Úředníku prozatímně ustanovenému náleží uniforma přiměřená prozatímně zastávanému postavení." Kolik byste řekli, že ta dovolená byla? Mám obavu, že nikoliv. Byli na to velmi přísní, ale zase na druhou stranu spravedliví. Úředník, který přestal zastávat zájmy kraje a zastával zájmy strany jiné, protivné, soukromé. Jak se jej zbavit? Dát mu výpověď? Odvolat jej? To nešlo. Učinili jsme to, byli jsme jím potahováni k soudu. Nebo jiný příklad.
Budeme pokračovat v naší schůzi Poslanecké sněmovny. Nejprve mně dovolte, abych přednesl omluvy. My bychom měli pokračovat v rozpravě a já se přiznám, protože nemám od kolegů - mám tady pana zpravodaje Chvojku přihlášeného s přednostním právem, ale ten tady momentálně bohužel není. Pak tady mám jedno jméno, které nepřečtu, takže prosím, jestli jste někdo byl přihlášen s přednostním právem a já ho nepřečtu...
Já jsem se hlásil ještě před polední pauzou, nicméně nám do toho skočila polední pauza, protože bych se rád zeptal pana ministra na jednu docela zásadní věc. Zákon, jak se tady, myslím si, že asi všichni shodují, tak ještě dopracovaný není.
Děkuji panu poslanci Černochovi. Další s přednostním právem, který byl přihlášen, byl pan ministr Dienstbier.
My zřejmě připravíme spíše písemnou reakci, detailní písemnou reakci na všechny jednotlivé body, které v tom stanovisku zazněly, protože si myslíme, že až na drobné výjimky to, co Evropská komise, byť tam sama uvádí kritické poznámky, tak už tam v podstatě zpracováno je. Můžeme se, jak už jsem avizoval, bavit o tom, jaká má být míra prostupnosti zvenčí. To jsou zhruba limity z mého hlediska pro debatu o pozměňovacích návrzích k tomuto zákonu. Možná ještě reakci na vystoupení pana předsedy Stanjury ještě před přestávkou, který vyčítal změny na úřadech, které se provádějí teď, a vlastně tady bylo naznačováno, jak za nich to bylo lepší. A my nechceme noc dlouhých nožů do budoucna ani ze strany ODS, ale ani ze strany jakékoli jiné vlády, ať už bude zleva, zprava, nebo z kterékoli strany.
Děkuji panu ministrovi. Další s přednostním právem je přihlášen předseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Po něm s procedurálním návrhem pan poslanec Klán.
Přitom celá tahle struktura generálního ředitele a dalších bude nesmírně silná, protože služební hodnocení řekne: jednou špatně, druhý den odcházíš. Zvláštní vtip je tam, že generální ředitel služebnímu hodnocení nepodléhá. Ten je z něj vyňat, ten zřejmě je tak dokonalý a od začátku je tak jasné, že je tak dokonalý, že ten žádnému služebnímu hodnocení nepodléhá. Já nechci, aby se vyměňovalo po volbách 300 nebo 500 lidí. Souhlasím s tím, že to je špatně.
Děkuji panu kolegovi Bendovi a ptám se, jestli opravdu myslel to, že to bude už po obecné rozpravě, vrácení výborům. Přestože jeho vyjádření bylo klidné a věcné, přesto vyvolal dvě faktické poznámky - jednu od kolegy Klána a druhou od pana předsedy klubu ODS. Pan poslanec Klán má slovo k faktické poznámce.
Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím reagoval na pana poslance Bendu ohledně Českého statistického úřadu. My podle toho zákona vyjímáme pouze předsedkyni statistického úřadu, aby se to tam nevztahovalo. Nikoliv abych tady obhajoval ten zákon, ale z jakého důvodu budou spadat pod tento služební zákon. Je to podobné jako u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Teď se vás tedy zeptám: Co tedy produkují tyto instituce? Privátní službu? Hájí soukromý či lobbistický zájem? V tom případě pak nevím, komu by sloužily než jenom státu.
Děkuji za dodržení času.
Dosti těžké po tom ostrém opozičním vystoupení se klidně naladit a vystoupit poměrně klidně. Kdo a jak bude jmenovat šéfa a jak se naloží se souhlasem evropských institucí, což je v tomto případě nutné? A jak budou fungovat komisaři, kteří ze zákona musí nalétat hodiny a současně nesmějí mít žádné úvazky ze zákona?
Takže tolik tedy jednací řád. Ale vidím, že kolega Jeroným Tejc tady zůstává. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Proto připomínám některé údaje z důvodové zprávy k zákonu o státní službě vlády Petra Nečase a chci věřit tomu, že největší kritici tohoto současného návrhu zákona si tuto skutečnost uvědomí. To všichni víme. Všechno známá fakta, několikrát to tady padlo. Tento zákon si totiž politické garnitury nepřály, protože nemohly dopustit rozpad řízeného korupčního systému, a důsledkem tedy bylo opakované odkládání účinnosti tohoto zákona. Vláda proto uložila ministru vnitra zpracovat a předložit věcný záměr navrhované právní úpravy.
Nezávislost a nestrannost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je podporována nejen omezením vládních zásahů do systematizace, ale i omezením možnosti zásahu přímo do organizační struktury. Proto je vhodné zařadit i tento úřad mezi úřady, jejichž organizační strukturu schvaluje nikoli generální ředitel, případně vláda, ale přímo ten, kdo je v jejich čele.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Klán a připraví se pan poslanec Korte.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jedná se za prvé o právní režim NKÚ a druhý pozměňovací návrh se týká Národního bezpečnostního úřadu.
Děkuji, pane předsedo, za slovo.
Dobrý večer. Zdůvodnila jsem to v obecné rozpravě.
Pan poslanec Kubíček má slovo, připraví se pan poslanec Rais.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 1094 a týká se Technologické agentury České republiky, jak již zde bylo zmiňováno.
Slovo má pan poslanec Rais, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Pan poslanec Vilímec a připraví se pan poslanec Černoch.
Přečtu odůvodnění těchto dvou bodů, byť částečně jsem o nich mluvil formou otázek, na které nebylo odpovězeno, i v obecné rozpravě. Komplexní pozměňovací návrh v případě tzv. přechodných ustanovení rozšiřuje výčet osob v pracovních pozicích, které mohou být poprvé jmenovány státním tajemníkem, i na ředitele krajských úřadů a tajemníky obcí s rozšířenou působností, pokud splňují zákonem stanovené předpoklady. Samotné rozšíření výčtu těchto pracovních pozic i o zaměstnance územních samosprávných celků má zřejmě za cíl při prvním jmenování hledat osoby i mimo vedoucí zaměstnance stávajících ministerstev a útvaru vlády. Návrh v tomto ohledu pouze dílčím způsobem rozšiřuje více pozic i o tajemníky obcí s pověřeným obecním úřadem.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Proč ne. My jsme na to připraveni. Ale nemůžeme podle mě tu otázku otočit - co dělal stát. A na to bychom taky neměli zapomínat.
To byli stejní lidé, kteří měli ukládat svým zaměstnancům, aby si doplnili vzdělání. Ale tu otázku, proč jsem říkal, že stát něco zanedbal. Pan kolega Stanjura jistě bude rozumět příkladu z dopravní situace. V okamžiku, kdy se na dálnici stane havárka a stane se tam kalamita, tak platí pravidla silničního provozu. Všichni vědí, jak se chovat. A v tomto případě je to totéž.
Děkuji panu zpravodaji a dostáváme se k řádným přihláškám. Jako první se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Andrle. Děkuji panu poslanci Andrlemu. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník.
A to tedy vzdělání učitelské.
Já se nechci vracet k tomu, o čem jsme tu mluvili několikrát, ale znovu připomenu fakta. A v dalších měsících nepochybně, to se dozvíme v nejbližší době, stihla udělat stovky dalších změn. Pro koho takový zákon připravujeme? To je úplně absurdní. Pro pana prezidenta? Ta jeho podmínka už byla splněna, tak to dělat nemusíme. Tenhle zákon moc těm poctivým a rozumným úředníkům nic nepřinese. Nebo ho připravujeme pro politiky některých stran? Ale to je přece taky špatné! Na všechny tyto otázky musíme - ale všichni, ne já, ne moje politická strana - dát odpověď "Ne!". Jediná správná odpověď, kterou musíme dát, je, že státní správa je zde pro občany, jim má sloužit a my musíme tento zákon připravit tak, aby zajistil kvalitní státní správu. A to v tomto případě rozhodně neděláme. Dámy a pánové, toto není zákon, který si zaslouží Česká republika a který si zaslouží její občané. Tento zákon zkomplikuje stávající systém. Kromě toho, o čem jsem mluvil, tak ještě připomenu, že budeme muset, pokud ten zákon přijmeme, a doufám, že se tak nestane, rychle změnit organizační strukturu ministerstev, aspoň některých. Zákon přinese nerovné podmínky. Přinese více byrokracie. Přinese více prostoru pro vládu úředníků. Přitom nenabízí žádné dobré podmínky mladým lidem, kteří by chtěli pracovat pro stát. A co vytváří? Vytváří novou byrokracii a nový úřad, který je nazván Generální ředitelství státní služby. Ale ta druhá odpověď je také varující a je vidět na celém tom zákoně, na každém jeho paragrafu - tvůrci zákona neměli, nesledovali žádnou vizi. Neměli žádnou koncepci. Nemají žádnou představu o státní správě. Jejich cílem nebyla kvalitní státní správa, ale zabetonování státní správy. Je to jakýsi soubor zvláštních výjimek. Když se podíváte, kolik je tam výjimek pro stávající úředníky, pro spolupracovníky premiéra, ministrů, náměstků, pro stávající úředníky, je to zákon, který obsahuje celou řadu zvláštních výjimek, které spolu ani někdy úplně neladí dohromady. Já vám řeknu jeden příklad absurdity. Technologická agentura byla konstruována poměrně nedávno jako analogie Grantové agentury. Co se tady děje? Technologická agentura je podřízena tomuto zákonu a je z něj vyňato předsednictvo Technologické agentury. To je v pořádku. Tedy předsednictvo Technologické agentury bude jmenovat vláda na základě doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace. A ručím vám za to, slibuji vám, že občanští demokraté jsou připraveni se aktivně podílet na zlepšení této legislativní normy. Já znovu potvrzuji to, co zde říkal pan předseda Kalousek i pan předseda Stanjura - s námi nikdo nejednal, žádnou nabídku jako předseda opoziční strany na jednání o tomto zákonu jsem nedostal. Nikdo se nás na nic neptal. Vaše řeči o tom, jak jsme se mohli zúčastnit, jak nám bylo nabízeno, jak jsme se mohli podílet, jsou nepravdou. Nám nikdo nic nenabídl, a my jsme přesto připraveni se těch jednání zúčastnit a pracovat na kvalitní normě. Tato legislativa, to je také potřeba si uvědomit, se dotkne 65 tisíc úředníků státní správy, ale v důsledku bude mít dopad na všechny občany České republiky. Tak přece nemůžeme přijmout takovýto nesmysl, který tu máme předložen. Neznáme ani výši dopadů na státní rozpočet. Máme tady schválit něco, o čem prostě nevíme, co bude nás všechny stát. Dámy a pánové, já znovu opakuji, my jsme připraveni podílet se na kvalitním zákoně o státní službě. Máme vlastně čtyři základní, já je tady připomenu - zrušení institutu generálního ředitelství, otevřenost státní služby na všech úrovních pro úředníky samosprávy, ale i pro lidi z akademické a soukromé sféry, chceme zachovat náměstky jako řídicí stupeň služebního úřadu a chceme, aby byla zajištěna personální kontinuita a stabilita. My máme jediný cíl - chceme kvalitní služební zákon, který zabezpečí profesionální státní správu a přinese kvalitní službu našim občanům. Pane premiére, já vás znovu vyzývám, pozastavte projednávání tohoto nesmyslu. Začněte jednat s opozicí a připravme společně kvalitní zákon o státní službě.
Pane předsedo, děkuji.
Ještě vás seznámím s omluvami, které sem dorazily. Pana poslance Bendu nevidím, ale předpokládám, že je to tak.
Můžeme si o tom povídat dnes. Ta karta bude stále stejná. Buď budeme mít služební zákon bez generálního ředitelství, anebo nebudeme mít žádný služební zákon. To je karta, kterou máme každý z nás v ruce.
Tak právě jsme slyšeli originální přístup k tomu, jak se také může dělat politika. Vyděračský přístup: buď bude po našem, nebo nebude nic. Ať si z toho každý udělá závěr sám.
Všechny jsem vás odhlásil.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhovaná úprava zákona o státní službě sjednocuje veškeré úřady, jen s několika málo výjimkami, bez ohledu na výlučnost některých z nich. Snaha sjednotit pracovní povinnosti a podmínky výkonu práce v rámci státní služby je naprosto pochopitelná, nicméně toto sjednocení by se mělo týkat výkonu prací obdobného charakteru, nikoli výkonu prací úzké vrstvy kvalifikovaných odborníků. Tento fakt se týká především odborníků v jaderném a energetickém průmyslu, jejichž činnost často nebývá výkonem standardní úřednické práce. Je proto potřeba provést konkrétní změny tak, aby se rozšířilo vynětí působnosti zákona o státní službě i na předsedu a inspektory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Ukázalo se dnes, že ono je to trošku složitější. Evropská komise sice přirozeně vyvíjí tlak na přijetí takového zákona, ale určitě ani ona, a ukázalo se to i v jejím stanovisku či doporučení, nemá zájem na ukvapeném projednávání textu zákona, který naopak může udělat více škody než užitku. Že taková podoba zákona bude mít neblahý dopad nejen na státní úředníky, ale především na občany, to nás nezajímá. Bylo zde mluveno nebo poukazováno na institut tzv. náměstků, kteří nebudou moci řídit žádný resort nebo žádnou sekci. Každý další ministr příštích vlád, pokud by tento návrh zákona byl schválen, bude mít smůlu. Budou to takoví kibicové.